Nemohu samozřejmě nějak předjímat - pokud by se neobsadilo žádné místo, i tak by se vyhlašovala ta volba ještě jednou. Prosím o přerušení bodu.
Děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Byť jsou to volební body, už se těšíte mnozí na to, že půjdete volit, tak prosím, ještě nechte i pana předsedu v důstojných podmínkách uvést další bod. Dále tedy otevírám bod číslo Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky Opět prosím pana předsedu volební komise poslance Kolovratníka, aby nás tímto bodem provedl.
Nacházíme se v prvním kole první volby, nové volby. Je to z toho důvodu, že z kontrolní rady Technologické agentury rezignovala 31. ledna 2022 paní docentka a bývalá kolegyně, poslankyně Anna Putnová, jedno místo je tedy neobsazené. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise zde navrhuje volbu tajnou, a pokud člen bude zvolen, tak mu započíná čtyřleté funkční období dnem zvolení. Jak jsem řekl, volební komise navrhuje volbu tajnou, proto zde paní předsedkyni prosím nejdřív o otevření rozpravy a po rozpravě o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Předpokládám, že nebudete mít zájem o závěrečné slovo, ale přesto se ptám. Nyní tedy máme návrh na hlasování. Zahájím hlasování o tomto způsobu volby. Kdo je pro tajné hlasování v tomto bodu? Kdo je proti? Návrh byl přijat, a my tedy budeme v této volbě postupovat tajně. Mám tady přihlášeného s přednostním právem panA předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného.
A v neposlední řadě jsme dnes ráno viděli, že vláda nechce řešit ani například ceny potravin - hlasovala proti návrhu bodu, který měl řešit ceny potravin. Já vás tedy chci požádat o pauzu na jednání poslaneckého klubu hnutí SPD v délce 60 minut.
Děkuji panu předsedovi a s přednostním právem ještě chce zareagovat pan předseda Radim Fiala.
Prostě to není žádný politický komentátor a komentář.
Současně v této sněmovně bylo mnohokrát zvykem, že navazují a dalším způsobem vystupují předsedové poslaneckých klubů. Vy samozřejmě máte právo vznést námitku. Tak jestli mohu poprosit, pan předseda Marek Benda.
Já si myslím, že jestli si ji chcete podat, podejte si ji za hodinu. Vy si zvažte, jestli za hodinu, až se sem vrátíme, jestli tu námitku si chcete podat.
Tak přeji všem hezké odpoledne a dovolte, abych pokračoval v dnešní schůzi.
Děkuji za slovo. Vyzvedlo si tento počet hlasovacích lístků a ve všech volebních bodech také bylo odevzdáno 189 hlasovacích lístků. V první volbě jednoho člena Rady České televize na zbývající místo s funkčním obdobím do 27. května 2026 pan Zdeněk Šarapatka získal 91 hlasů a pan Daniel Váňa 92 hlasů. Ani jeden z kandidátů nebyl zvolen a volba tímto končí, místo zůstává neobsazené. Z uvedených kandidátů také nikdo nebyl zvolen. I toto znamená, že volba neúspěšně končí a nikdo do Rady České televize nebyl zvolen. U těchto dvou mediálních rad je postup následující, že Zde jsme obsazovali pět míst. Ivan Adamec 161 hlasů a byl zvolen, Karel Havlíček 116 hlasů, také byl zvolen. Jan Hrnčíř 25 hlasů, nebyl zvolen, Jindřich Lechovský 96, zvolen, a Pavel Šustr 149, byl zvolen. Tato volba končí. Dále jsme volili tři členy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, ty řeknu, řadové členy, s následujícím výsledkem: Oldřich Černý 26 hlasů, Jakub Hruška 98 hlasů, byl zvolen, Pavel Moulis 97, byl zvolen, a Josef Stehlík 96, také o jeden hlas, a byl tedy zvolen. To znamená, že jsou zvoleni tři členové této dozorčí rady. Do druhého kola postupuje paní Marie Pošarová. V dozorčí radě Vinařského fondu jsme obsazovali sedm míst a Sněmovna v tomto případě byla úspěšná a obsadila všech sedm míst. Jan Borák 96 hlasů a byl zvolen, Jan Hrnčíř 25, nebyl zvolen, Miloslav Janulík 116, zvolen, Josef Kott 122, zvolen, Petr Marcinčák 151, zvolen, Petr Mikulica 95, tam to bylo přesně na kvorum, také zvolen, Karel Smetana 155, zvolen, a Marek Sovka 148 hlasů a byl zvolen.
Tímto přerušuji 16. schůzi, a to do pátku 8. dubna do 9 hodin.
Takže pojďte nám vysvětlit, paní předsedkyně, co se stalo, co provedl, proč ho budeme vyměňovat, proč vypisujeme výběrové řízení. Je to kancléř nás všech a bude tady člověk, který tady bude sedět doufám dlouhou dobu, a my chceme vědět, co v tom je. Pojďme to probrat na oficiálním fóru na organizačním výboru.
A už se, jak vidím, nikdo nehlásí. Mohu tedy svolat kolegyně a kolegy do sálu a zrekapitulovat, že budeme ke změně pořadu hlasovat jednak návrh na zařazení nového bodu přednesený panem poslancem Markem Bendou a poté se budeme věnovat pevnému zařazení navrženému panem poslancem Nacherem. Už se nám ustalují počty lidí v sále. Takže zrekapituluji: nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu, a sice sněmovního tisku 173, jde o návrh zákona v oblasti daní, druhé čtení. Týká se to pomoci Ukrajině. Kdo je prosím pro zařazení tohoto nového bodu? V hlasování číslo 117 bylo přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 173, proti 0, čili tento nový bod jsme zařadili. A ještě nás čeká hlasování o jeho pevném zařazení, a to jako bod číslo 2 dnes. I o tomto jsem zahájila hlasování. V hlasování 118 bylo přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 172, proti 0, a já tedy konstatuji, že tento bod byl pevně zařazen dnes jako druhý. A ještě se máme vypořádat s návrhy pana poslance Nachera. Ty se týkají bodu 50, sněmovního tisku 41, novela živnostenského zákona, obsahově se to věnuje Airbnb. První návrh v pořadí zněl, aby byl pevně zařazen dnes ve 12 hodin. Takže jsem zahájila hlasování o tomto pevném zařazení dnes ve 12 hodin. V hlasování číslo 119 bylo přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 10, a celý výsledek je, že to nebylo pevně zařazeno. A ještě poslední návrh - ale mám tu faktickou poznámku, patrně k hlasování. Nebo to mohu odmazat? Pana poslance Lochmana odmažu, je to asi omyl. Zahájila jsem hlasování. Ani tento návrh neprošel, bod nebyl pevně zařazen. A poprosím, kdo chcete mluvit k něčemu jinému, prosím, opusťte sál. Prosím, máte slovo, paní ministryně.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá návrh novely zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Forma standardních datových formátů byla v této souvislosti zavedena také do směrnice o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí, aby příslušné dokumenty zpracované pro účely posuzování GMO používaných jako potraviny a krmiva, případně jako suroviny či přípravky pro jejich výrobu, byly předkládány ve sjednocené podobě. Další oblastí, která byla ve směrnici o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí změněna, je právní úprava, ochrana informací, které je subjekt nakládající s GMO povinen v rámci příslušných povolovacích procesů předkládat a jejichž zveřejnění by je mohlo poškodit v rámci konkurenčních vztahů. Novelou se reaguje na uvedené znění směrnice. Doplňuje se možnost podání příslušných žádostí ve formě standardních datových formátů a terminologicky i materiálně se upravují ustanovení vztahující se k ochraně vybraných údajů obsažených v příslušných žádostech o povolení k nakládání s geneticky modifikovanými organismy, a to z hlediska jejich vymezení, souvisejících procedurálních otázek i vlastního ochranného režimu. Uváděný návrh novely v totožném znění prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením v témže roce, které skončilo bez jakéhokoli rozporu. Návrh novely byl 26. ledna 2022 projednán Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, byl přikázán výboru pro životní prostředí.
Dále se omlouvá z členů vlády Mikuláš Bek z pracovních důvodů, Petr Gazdík do 11 hodin z pracovních důvodů, Helena Langšádlová ze zdravotních důvodů, Jan Lipavský do 11 hodin z pracovních důvodů, Martin Kupka od 9 do 12.30 z pracovních důvodů. Ve 13.30 hodin máme pevně zařazené volební body 85 až 96 s tím, že jejich výsledky budou potom vyhlášeny zde v jednacím sále v 16 hodin.
Doporučuji, aby to bylo zařazeno dnes jako druhý bod, jedná se o druhé čtení. Děkuji za podporu.
Jenom se ujistím, jde tedy o návrh na zařazení nového bodu, děkuji.
Řeknu vám proč. Včera, když se podíváte na zprávy televize Nova, tak tam příslušný radní z Prahy Adam Zábranský za Piráty řekl, že krátkodobé ubytování se v Praze neřeší, protože k tomu Praha nemá nástroj. Praha v čele s Piráty, STAN, TOP 09, KDU nemá nástroj a stejné subjekty tady ten nástroj blokují. Jestli vás nepřesvědčilo to, že jsem tady včera četl úryvky z usnesení různých soudních rozhodnutí na úrovni Evropské unie, tak vám přečtu, jak to řeší třeba Amsterdam, který určitě my tady všichni považujeme za svobodomyslné město. Je třeba požádat o povolení, toto povolení je placené. Je to prostě o důvěře ve vedení města, a to tady říkám já jako opoziční poslanec a opoziční zastupitel. My tam svého primátora nemáme, ani svoji radu. A je paradoxní, že já jako zastupitel opoziční tady tlačím na to, aby vedení města mělo tyhlety možnosti. Tak to pojďme tady jednou, prosím pěkně, rozštípnout. Já jsem s tím otravný a budu s tím otravný.
Další bod je číslo A já poprosím, aby tento návrh uvedl pan ministr zemědělství Zdeněk Nekula a aby se u pultíku zpravodajů usadil pan zpravodaj Lukáš Vlček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova, a ještě poprosím o klid v sále, při opouštění lze opouštět tiše.
Dobrý den. Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji, pane ministře. Ještě upozorním, že to pak musí zaznít i v rozpravě.
Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové poslanci, já si dovolím krátce doplnit pana ministra zemědělství. Mezi přínosy lze uvést posun k digitalizaci nebo lepší dohledatelnost a ověřitelnost informací jak pro spotřebitele, tak pro účely dohledu a kontroly bezpečnosti.
Jako první vystoupí paní poslankyně Monika Oborná a poté se připraví pan poslanec Oldřich Černý.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já vyjádřila k tisku 151, a to k novele zákona o rostlinolékařské péči, protože jak již tady zaznělo, jednou z oblastí, kterou novela zákona o rostlinolékařské péči upravuje, je ochrana rostlin proti škodlivým organismům, a také právě tento návrh zákona zde navazuje na zkušenosti z poslední doby, zejména kalamitního přemnožení hraboše polního. Jedná se o problém, který naše zemědělce trápí několik posledních let. V létě roku 2019 došlo zejména na jižní Moravě k takovému přemnožení hrabošů, že zemědělci museli přistoupit k dřívější sklizni obilí. Podle Ministerstva životního prostředí plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, a to zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V případě použití jedů a tak i možného významného ovlivnění evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí je podle stanoviska Ministerstva životního prostředí nutné požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody, zda je nutné aplikaci biocidů v konkrétním území podrobit hodnocení autorizované osoby. Ministerstvo životního prostředí tehdy též aktivizovalo Českou inspekci životního prostředí, která porušení zákona měla důsledně šetřit a následně případně postihovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v září 2020 po dohodě s Ministerstvem zemědělství opět vydal nařízení o mimořádném použití jedů na hraboše.
Děkuji za uvedení. Otevírám rozpravu tohoto bodu, opět neeviduji nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Předpokládám, opět není zájem o závěrečné slovo? Takže vás rovnou požádám o hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A my jsme se tak vypořádali s obsahem tohoto bodu, který tímto končím. Otevírám bod číslo Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Tady prosím odcházející kolegyně a kolegy, budeme hlasovat ještě o tom způsobu tajnou volbou, takže nechci sekundovat paní předsedající, ale prosím, abyste v sále zůstali, budeme ještě o tom hlasovat. Za druhé tady musím dodat důležitou informaci. Tu věc jsme s kolegy projednali.
Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Zaevidovala jsem zájem o odhlášení, prosím tedy, abyste se opětovně přihlásili, protože budeme nejdříve hlasovat, a to o způsobu provedení volby. Je navrženo, aby volba proběhla tajnou volbou. Prosím, abyste již hlasovali. Přerušuji tento bod, abychom mohli volbu provést. Otevírám bod číslo Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
V tomto bodě volební komise postupovala identicky jako teď u všech ostatních. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Nyní prosím o otevření rozpravy a následně hlasování o provedení volby.
Děkuji za uvedení.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se pozastavil nad nominací pana Jakuba Michálka do funkce předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Nevšiml jsem si, že by se pan kolega, poslanec Michálek, prostřednictvím paní předsedající, někdy zabýval zemědělstvím. Nechci zpochybňovat jeho erudici, ale očekával bych, že tuto funkci obsadí někdo, jehož kvalifikaci a znalost zemědělství bude nezpochybnitelná. Je tady potřeba zdůraznit, že jde o ryzí politickou nominaci bez ohledu na odbornost. A ještě bych chtěl něco Pirátům připomenout. Dovolte mi zde odcitovat z článku z Pirátských listů ze dne 4. ledna 2019 s názvem Jak děláme výběrová řízení? Piráti jsou jedinou stranou, která na politicky obsazované pozice vypisuje otevřená výběrová řízení. ... obsazují poměrným způsobem dle volebního výsledku dané politické strany. Jiné politické strany obsazují tyto pozice bez otevřených výběrových řízení, často pouze straníky, rodinnými příslušníky či známými bez ohledu na odbornost dané osoby. Řada politiků si o místa v dozorčích radách říká, aby získala více peněz nebo vlivu.
Děkuji za pozornost a těším se na rozpravu.
Děkuji vám. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Tři jsou daňové, jedna jsou správní poplatky.
Děkuji vám, pane zpravodaji, a nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Některé se týkají přímo tohoto tisku a některé bych ho chtěla zdvořile požádat, když jdou nad rámec toho tisku, zda by mohl na ně odpovědět, protože zazněly na rozpočtovém výboru. V podstatě tento tisk podporujeme i z toho důvodu, že naše vláda, ta bývalá, měla podobnou úpravu u covidové pomoci, takže určitě to je věc, která je důležitá. Vím od zástupců Komory daňových poradců, že tam proběhla ještě nějaká mailová korespondence, že tam bylo vysvětlení ze strany expertů Ministerstva financí. Rozumím tomu vysvětlení, já jsem si ho přečetla, bylo mi zasláno. To je jasné, ale ono prostě vždycky v tady těch situacích, když se kácí les, tak lítají třísky. Takže jenom technicky jestli by mohl pan ministr se k tomu vyjádřit.
Kdo je pro tajnou volbu? Přerušuji tento bod pro provedení volby a chci se ještě zeptat pana předsedy Kolovratníka, jaké budou teď následující časové mantinely jednotlivých kroků? Já vám také děkuji. Následovat bude přerušení této schůze tak, jak jsme odhlasovali, do 9. hodiny ranní pátku tohoto týdne.
Výbor pro životní prostředí jako garanční výbor projednal návrh zákona znovu dne 30. března 2022, přičemž konstatoval, že k návrhu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, a setrval na svém doporučení přijmout zákon v navrženém znění. Konstatuji, že k návrhu nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh. Děkuji vám za pozornost.
Rozhlížím se, kdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Prosím, pane zpravodaji.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní ministryně, páni ministři. Můžu konstatovat, že nebyly v průběhu podány žádné pozměňovací návrhy.
Je přihlášen do rozpravy pan poslanec Richard Brabec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chci jenom připomenout, že se skutečně jedná o transpoziční předpis, že už nám uplynula transpoziční lhůta pro implementaci aktualizované směrnice.
Nyní je čas se zeptat na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá, pan zpravodaj nemá. Slyším návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přednesu návrh usnesení, protože jsme přikročili k hlasování o celém návrhu zákona. O tomto znění zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro schválení tohoto návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ještě vnímám, že k hlasování patrně? Prosím, pane poslanče.
Omlouvám se všem kolegům a kolegyním.
Znamená to, že se chcete vyslovit, jak byste hlasoval, pane poslanče?
Hlasoval bych pro.
Už se opravdu nikdo nehlásí, takže mohu skutečně uzavřít tento bod a končím projednávání. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji Poslanecké sněmovně, že tento bod zařadila. V prvním týdnu této schůze jsme měli na pořadu první čtení. Já bych jenom ve stručnosti zmínil hlavní body tohoto návrhu zákona. Myslím, že to je dobrá zpráva především pro neziskový sektor, protože je větší ekonomická motivace dárců.
Prosím tedy o faktickou poznámku - pan poslanec Kučera.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. V každém případě chci říct, že debaty nad tím, kdo má, či nemá být zvolen, jsou myslím v tuhle chvíli už nadbytečné.
To je nyní poslední faktická poznámka, nicméně v rozpravě jsou ještě přihlášeni pan předseda Benda, kterého tady teď nevidím, ale předpokládám, že právě faktickou poznámkou své slovo vyčerpal, a nyní je přihlášen do rozpravy ještě pan předseda Fiala, pokud má zájem? Ne, už nemáte zájem. Nikoho dalšího - ani pan předseda Benda? Takže nikoho dalšího už do rozpravy přihlášeného nevidím, proto rozpravu končím. Ani v tomto případě není. Proto přivolám ještě kolegyně a kolegy z předsálí, protože budeme hlasovat, a to o způsobu volby. V hlasování číslo 135 přihlášeno 150 přítomných, pro 137, proti žádný.